Bohužel tento návrh se dle těchto zásad neřídí, a proto nemá moji podporu.
Možná si vzpomenete, my jsme tady diskutovali poměrně dramaticky nad tím, co se děje v Lesích České republiky a co páchá kůrovec v našich lesích, nejenom státních, ale samozřejmě i obecních či soukromých. v loňském roce to bylo dohromady nakonec necelých 70 miliard korun, tak více než polovina kapitoly rozpočtu Ministerstva zemědělství je kryta finančními prostředky z Evropské unie.
Prostě tam skutečně - a většinu těch peněz financuje stát. Takže já v tuto chvíli, těch 10 % navýšení, to je moje dohoda s paní ministryní Maláčovou. Prostě jenom vidím, jak rostou ty subvence mezi státy, a pořád od vás slyším, každý rok, už jsem měla pocit, co jsme tam dali peněz - a zase, sociální služby. To už jsem tady normálně se musela jít nadechnout, protože já nemám pocit, že by těch peněz tam šlo málo. Ta trajektorie je taková. A já jenom volám, prosím, zprůhledněme to! A jasně ukažme, kam ty peníze jdou.
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Klaus, nejdříve se přihlásil, poté pan poslanec Kaňkovský. Prosím.
Já bych chtěl ve faktické poznámce reagovat na slova pana předsedajícího. Děkuji vám.
Dobře, děkuji, opět poprosím o předání toho návrhu. A nyní pan poslanec Kaňkovský s faktickou poznámkou. Prosím.
Já děkuji paní ministryni za její vystoupení. To samozřejmě generuje další výdaje s tím spojené. Navyšovaly se platy, a navyšovaly se platy ve všech segmentech, nejenom v sociálních službách. Takže tohle zdůvodnění, nezlobte se, paní ministryně, ale není z mého pohledu úplně fér, protože není to jenom o tom, že se tam daly peníze navíc, ale je to i o navýšení té potřebnosti.
Děkuji.
Já jsem navrhla zmrazení platů státních úředníků s výjimkou učitelů. A samozřejmě vůbec nikdo nepochybuje o té potřebnosti. Vůbec nikdo o ní nepochybuje. Takže rozhodně já nemám pocit, že bychom tuto oblast prostě nějak přehlíželi. Naopak já mám svědomí naprosto čisté.
Děkuji a nyní pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou.
Dámy a pánové, co se týče sociálních služeb, tak samozřejmě KDU-ČSL se hlásí k tomu, že když jsme byli ve vládě, tak jsme se zasazovali o to, úspěšně jsme se zasazovali, aby objem prostředků na sociální služby rostl, protože dlouho stagnoval a byly podfinancovány. A také díky tomu, že rostou platy. Takže když se podíváme na to, jaký byl objem výkonů sociálních služeb v roce 2007 a jaký je dnes, tak je skutečně nesrovnatelný. A pokud se podíváme, jaké byly platy v roce 2007 a dnes, tak je to taktéž nesrovnatelné. Takže ten reálný nárůst zas takový není, zaplať pánbůh samozřejmě za něj, ale já jako komunální politik se v této sféře prostě pohybuji. Já velmi často mluvím a navštěvuji sociální zařízení, zejména ta, která nejsou státní nebo nejsou spravována veřejnou správou, například charity nebo diakonie. Je to prostě neskutečné!
Děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kaňkovský, poté paní ministryně Schillerová. Snažím se držet to pořadí, jak se mi lidé hlásí. Prosím.
Já se paní ministryni omlouvám. Já jsem ještě zapomněl na jednu věc. Paní ministryně se tady zmínila o těch systematických opatřeních, která je potřeba udělat. Já s ní naprosto souhlasím. Už druhé volební období tady slyšíme o potřebě komplexní novely zákona o sociálních službách. Bohužel jsme na konci volebního období, a novela zákona o sociálních službách ještě není ani ve Sněmovně. To je jedna věc. Udělejme systematická opatření, navrhněme model financování, nejlépe víceletý, a budeme mít mnohem méně problémů s financováním sociálních služeb a možná ty každoroční diskuse o financování sociálních služeb už tady potom dělat nebudeme.
Já na pana poslance Benešíka jenom velmi krátce. Já každému doporučuji tam prostě jít a s velkou pokorou se možná bude dívat na tento svět. Ale to je úhradová vyhláška, to není samozřejmě problém státního rozpočtu.
Děkuji za podporu.
Končím podrobnou rozpravu. Hlásí se pan poslanec. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji. Já v tuto chvíli končím jednání dnešního dne. Pokračovat budeme zítra v 9.00 hodin ráno odpověďmi na ústní interpelace.
A já se domnívám, že těmito zákony umožněný fiskální impuls je žádoucí. Současně několik z vás argumentovalo, že rozpočet je postaven na špatných předpokladech. Teď to tady znělo celé odpoledne. Letos byl harmonogram posunutý o měsíc, takže se vlastně na vládu předkládal rozpočet do konce září, do Poslanecké sněmovny do konce října. Já děkuji za to, že to Poslanecká sněmovna umožnila. Byla posouzena výborem pro rozpočtové prognózy a ten obě, tedy makroekonomickou i fiskální predikci, označil za realistické. Jistě, a pak se situace změnila. Dokonce jejich predikce odhaduje schodek veřejných financí - myslím pro Českou republiku - mírně lepší než Ministerstvo financí. Nikdy ho neovlivnila, protože v té fázi už ten rozpočet byl třeba po druhém čtení. Vždyť jsem poslala rozpočet do konce října do Parlamentu a ta predikce by byla v listopadu. Jaký by na to měla vliv? Kdy víme, že otevřeme provozy? Zatím to nevíme. Máme namodelovaný nějaký scénář, podle toho scénáře se pojede, podle toho PES pana ministra zdravotnictví, toho systému, ale prostě to nikdo přesně nevíme. Stihneme Vánoce, nestihneme Vánoce? Budou tam tržby? Nebudou tam tržby? Jak by ho to změnilo? A že to kvůli tomu vrátíte? Prostě vliv by to nemělo. Já jsem poslala na vládu balíček, který potom přišel do Parlamentu. Samozřejmě to není šťastné, ale je logické, že jsem to tam dát prostě nemohla. A tam pracuji jenom s tímto číslem, protože to je první hmatatelné číslo, které mám, ale není konečné. Takže s čím jsem tam měla pracovat? Takže teď by to bylo v pořádku? Navrhujete tam celou řadu slev. Maximálně bych tam mohla dát to, co bylo v balíčku po prvním čtení začátkem července, a to bylo mírně pozitivní. A nikdo to tam nenavrhl, navrhl to tam jenom premiér v roli poslance.
Prosím, pane poslanče.
Ano, děkuji, pane předsedající. Já si ho dovolím zastoupit. No, když paní poslankyně vaším prostřednictvím vyzýváte, aby se říkala pravda, tak si pojďme také říct, jak skončil rozpočet státní za rok 2019, v době, kdy byl ekonomický růst v naší zemi. V době, kdy nebylo ještě o covidu a pandemii ani vidu, ani slechu. Kdybyste je neutratili, ty rezervy, které dnes tak chybí, tak by ten deficit byl ještě o těch 18 mld. vyšší. Tak prosím, když už nás opravujete, tak také se podívejte na to, jakým způsobem jste těch šest let hospodařili. Neudělala se žádná reforma, žádná stabilizace veřejných financí státu.
Prosím.
Tak já jsem samozřejmě ráda prostřednictvím předsedajícího, že kolega Munzar střeží jako ostříž reakce na předřečníky z Občanské demokratické strany. Co se týká roku 2019, tak nezpochybňuji to, co kolega Munzar plénu sdělil, je to pravda. Opravdu tomu tak bylo. A co se týká zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, já se dlouhodobě zabývám veřejnými systémy a organizaci veřejných služeb ve veřejných systémech.
Nyní s faktickou poznámkou paní ministryně, poté pan poslanec Munzar opět.
To je pořád dokola, pane poslanče Munzare. Tak já to znova zopakuji, protože to nemohu nechat bez odpovědi. Zákon o zrušení Fondu národního majetku. Protože předtím, také za vašich vlád, se převáděly naprosto i mimo státní rozpočet, a byly to miliardy. Desítky a stovky miliard. A tam se vložilo, že pokud bude výběr sociálního pojištění, bude nižší, než kolik se vydává na důchody, tak se tyto peníze mohou převést do státního rozpočtu. Takže ty peníze se tam hromadily. To bylo celé. A ty peníze nebyly už z privatizačních účtů.
Děkuji. A pan poslanec Munzar bude reagovat s faktickou poznámkou. Prosím.
Jenom krátce na paní kolegyni Valachovou. Nicméně já chci spíš reagovat na paní ministryni. Pro vás je nesmyslná podmínka, že z rezervy se doplňují v případě skutečné potřeby. Vy je chcete utratit rovnou? Já si myslím, že ty rezervy jsme si měli nechat právě třeba na případy, jako přišel teď. A souhlasím s paní kolegyní Valachovou, že to je bezprecedentní. Ale rozhodně, ať se kolegové snaží ze sociální demokracie to srovnávat s minulou krizí, ta krize dnes je úplně jiná, protože dneska rozhodnutím vlády je vypnutá ekonomika.
Nyní prosím pana poslance Martínka, který vystoupí jako další v obecné rozpravě, připraví se pan poslanec Grospič.
Jako Piráti bereme slova prezidenta republiky vážně a proto jsme analyzovali zdroje, o kterých prezident Zeman pravděpodobně mluvil. V této souvislosti jsem i písemně interpeloval ministryni financí Alenu Schillerovou.
Takže existuje několik hledisek, jak se dívat na vývoj těchto výdajů. V poměrovém vyjádření také závisí na celkovém deficitu. Deficit i v těch platech, tam je 60 až 70 % vysokoškoláků. A to se pořád motáme v kruhu. To bude to jediné, co oni budou mít. A ještě narovnáme zdanění, byť tedy to navrhujeme na dva roky, nebo navrhl premiér v roli poslance, narovnáme mezi OSVČ, zaměstnanci. Ale samozřejmě je to fikce. To může být úplně jinak. Takže je tam něco, co je fiktivní. Německo je také před parlamentními volbami. Takže prosím, tam není, v tom materiálu nejsou žádná konkrétní opatření. Německo si naplánovalo trajektorii konsolidace s tím, že konkrétní opatření se budou diskutovat. Jinak, pane poslanče Skopečku, nemáte pravdu, že se vždycky dělaly fiskální výhledy. Ale v roce 2010 se také fiskální výhled nedělal. Kolegové mi to vyhledali. Takže na jaře nebyla žádná fiskální predikce, protože v podstatě to bylo zatíženo takovou mírou nejistoty, že to nebylo prostě možné. Není to pravda. A to ta krize zdaleka nebyla tak hluboká, jako je tato. Takže dala vám nesprávné informace. To zahrnutí balíčku je v konsolidační strategii, kterou jsme včera zaslali. To jsou všechno čísla dohledatelná, publikovaná a naprosto jasná. To není nic, co bychom si tady vycucali z prstu. Anebo řekněte konkrétně kde. Buďte už prosím jednou konkrétní. Řekněte to. Řekněte to prosím. Určitě jsme se shodli, že nechceme škrtat nic tady z těchto, o kterých jsem mluvila. Kdybych si vzala tu historii... Takže to byste byl frajer, kdybyste - já vím, že jste u toho nebyl, já taky ne - kdybyste řekl, my jsme byli takoví, měli jsme to vyrovnané, měli jsme přebytky, vy to neumíte. Neměli.
Omlouvá se nám předseda vlády Andrej Babiš dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a omlouvá se nám ministr zahraničí Tomáš Petříček od 14.30 hodin také do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Jedná se o sněmovní tisk 1067, jsme v prvém čtení. A nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, kde mám postupně přihlášku paní poslankyně Valachové, poté pana poslance Martínka, pana poslance Grospiče a dalších.
Budu také reagovat na některé své předřečníky. Především bych chtěla říct, že návrh státního rozpočtu, tak jak je předložen, včetně deficitu, podporuji a podpořím ho v rámci prvního čtení. Nesdílím tedy obavy, které tady zaznívaly a vyzývaly k utahování opasků. Souhlasím s tím, že tuto cestu jsme si již jednou zkusili, neosvědčila se. A dá se říct, že všechny ekonomiky světa se shodují na tom, že v této době deficity nejsou problém. Samozřejmě není to pravda, a pan kolega Skopeček to ví. Tak myslím si, že by bylo dobré, abychom opravdu, a často k tomu tady vyzýváme během dneška, mluvili pravdu a také popisovali fakta, tak jak jsou. Další věc, kterou bych chtěla říct, a myslím si, že to patří na první čtení rozpočtu, v minulých letech se veřejné finance jak státu, tak obcí a krajů konsolidovaly. Také jsme v minulých letech velkými prostředky investovali do regionů, do území. Protože je jasné, že dotační politika v těch příštích letech určitě nebude úplně tak bohatá, jak jsme byli zvyklí v době hospodářského růstu. Co se nezmění, a to oceňuji z hlediska návrhu rozpočtu, je, že i nadále budeme v regionech a právě směrem k našim obcím a krajům podporovat významné investice. Na druhou stranu se přiznám, že v období právě přerodu ekonomiky, protože ekonomika skutečně se v tuto chvíli z hlediska celého světa do určité míry rodí znovu díky koronaviru, tak myslím si, že v této době bychom možná zasloužili ještě ambicióznější investice směrem ke vzdělávání. A já budu velice ráda, když případně při svém shrnutí v rámci prvního čtení rozpočtu paní ministryně financí případně ještě doplní informace směrem k plánu obnovy a k velkým evropským prostředkům, které budou mířit v těch následujících letech do naší země právě na podporu například digitalizace, podporu vzdělávání nejenom tedy dětí, studentů, žáků, ale také do podpory dalšího vzdělávání dospělých. V tuto chvíli vám děkuji za pozornost. Myslím si, že v rámci prvního čtení bychom se měli bavit o těch obecných parametrech.
Takže pardon, ještě pan poslanec Ferjenčík ty pedagogické pracovníky. Opět po pevně zařazených bodech. Druhé čtení, novela zákona o pedagogických pracovnících. Hlasování 260, přihlášeno 94, pro 78, proti nikdo. Já jsem měl nechat hlasovat první pedagogické pracovníky. Všichni tady na mě opticky kývají, takže je to v pořádku. Takže zařazení nového bodu na základě návrhu pana poslance Holomčíka - informace Ministerstva zemědělství o společné zemědělské politice. Zahajuji hlasování. Hlasování 261, přihlášeno 96, pro 90, proti nikdo. Pan kolega nenavrhoval pevné... Já poprosím paní místopředsedkyni, aby se ujala slova. Tak, máte slovo.
Rozpočet s největším schodkem v historii, který je ale tou největší investicí do budoucího rozvoje naší země po covidu. Při tvorbě rozpočtu a střednědobého výhledu jsme mysleli především na to, že jejich podoba bude určovat vývoj našeho hospodářství i v následujících letech. A tento rozpočet vám předkládám s pokorou a také s důvěrou v to, že nám všem záleží na tom, jak bude vypadat příští rok a jak budeme úspěšní. Ale kdy jindy než v období nejsilnějšího propadu ekonomiky v novodobé historii naší země je nutné realizovat expanzivní politiku až do té míry, kde nám to současná legislativa a samozřejmě také dluhová pozice umožňuje? Právě teď chceme pomoci těm nejdůležitějším oblastem naší ekonomiky a skupinám občanů. Nesmírně důležití pro nás všechny a každodenní chod naší země. Každý z nás má ve svém okolí živnostníka, kterému bylo znemožněno vydělávat. Restauraci, jejíž provozovatel je v těchto týdnech odkázán na pár poledních nebo víkendových tržeb přes výdejové okénko. A to ještě v tom lepším případě. Někteří zaměstnanci byli v souvislosti s pandemií propuštěni, novou práci teprve hledají, a stali se tak dočasnými klienty sociálního systému. Musíme se o ně postarat. Rodiče. Řada z nich musela zůstat s dětmi doma, protože se ze zdravotních důvodů uzavřely školy. Ano, stojí to státní rozpočet stovky miliard. Ke konci října 2020 rovných 224; 224 miliard, které jsme v souvislosti s koronavirem jen v letošním roce už napumpovali do ekonomiky. A to je právě ten důvod, proč vstoupím do dějin jako ministryně financí, za jejíhož funkčního období bylo dosaženo jednoho z největších schodků v historii naší země vůbec. S čím bych ale žít neuměla, je to, že bychom naše občany nechali v této největší zdravotní a ekonomické krizi na holičkách.